Je to způsob, jakým vláda v současnosti přistupuje k organizacím typu Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv. V tuto chvíli bych v rámci slušnosti chtěla upozornit na skutečnost, že jsem členkou předsednictva Sdružení místních samospráv a se Svazem měst a obcí jsem v řadě věcí spolupracovala. Troufnu si říct, že úspěšně a konstruktivně. Nu a právě k těmto organizacím se vláda v této věci, konkrétně Ministerstvo financí, chová velmi nepěkně. Vládní a ministerští úředníci jako by věděli všechno lépe. Ráda bych se prostřednictvím následující otázky vrátila do původních kolejí. To je informace, kterou považuji za naprosto nezbytnou. Každý člen Poslanecké sněmovny by ji měl mít k dispozici, aby mohl odpovědně rozhodnout, zda podpořit senátní, nebo sněmovní verzi. A moje druhá otázka, pane ministře, s tou první úzce souvisí. Zvažujete postiženým obcím tento výpadek nějak kompenzovat? Děkuji za odpověď - a tentokrát bych prosila v rozpravě. Nic myslím nebrání tomu, abychom v projednávání pokračovali po skončení mimořádné schůze, která se právě na 22. prosince chystá.
Ano, výborně.
Máte před sebou návrh, který je poněkud kontroverzní. Zajímalo by mě, podle čeho se budete rozhodovat. On byl jeden z těch, kteří jasně říkali, a můžu to dokázat na jeho citacích z konkrétních publikací a z konkrétních mediálních výstupů, že nemáme nikdy předkládat návrhy, které nejsou dostatečně zanalyzované, u kterých nevíte, jaký dopad na konkrétní obce a města budou mít. Je dobré, když Poslanecká sněmovna mění parametry systému rozpočtového určení daní a přidává obcím. Je špatné, když zasahujeme bez jakékoliv analýzy do systému samotného, aniž bychom věděli, jaký konkrétní dopad to bude mít na konkrétní obce či města. To je postup, který je nevědecký, a dovolím si říci, také hloupý. Přesně před takovým návrhem tady stojíme. U řady obcí dochází k tomu, že musí tyto příjmy nahrazovat příjmy z jiných daní, aby bylo možné tu motivační složku nějakým způsobem těm, co podávají daňové přiznání, vyplatit. Pojďme vést o tom seriózní debatu, a byla to jedna z věcí, o které jsme s panem ministrem před rokem a půl diskutovali, a i kvůli této věci, a já jsem panu ministrovi za to vděčný, vznikla komise Ministerstva financí, která tyto věci měla analyzovat. A co to udělalo v různých velikostních kategoriích obcí, které mají nebo nemají školy nebo mají více škol. To by měla být ta hlavní systémová změna, o které bychom se měli prvně bavit. Protože je pravda, že je to skutečně nepredikovatelné. Ale ono, upřímně řečeno, nepredikovatelná je i daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty, pokud Ministerstvo financí, jak se to stalo na jaře tohoto roku, zadržuje těm, kteří přiznávají daň z přidané hodnoty, daňovým poplatníkům, DPH, tak se to u obcí výrazně projeví, tak jak se tomu stalo letos. A ti starostové a obecní zastupitelstva stejně nevědí, jestli to přijde, nebo nepřijde. Ještě méně predikovatelnější je daň z nemovitosti. Takže ono celkově ten systém, jak je nastaven, zejména v těchto daních, je nepredikovatelný. Pan senátor Martínek už ve své úvodní řeči tady tak trochu lže, protože říkal, že cílem Senátu bylo zvýšit daňové příjmy obcí a měst. V současném návrhu on nemůže, protože neexistuje analýza, predikovat přesně. Říkat taková slova jako zhruba nebo prakticky, on nemůže vědět, co to bude znamenat. Nemůže vědět, co to bude znamenat zvláště v souvislosti se zvýšením odpočitatelných položek na děti.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně uvést vládní návrh zákona o některých přestupcích, který je předkládán spolu s vládním návrhem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Důvodem pro předložení vládního návrhu zákona o některých přestupcích je skutečnost, že nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebude na rozdíl od stávajícího zákona o přestupcích upravovat jednotlivé přestupky. Přestupky upravené dnes ve zvláštní části zákona o přestupcích budou přesunuty do jednotlivých zákonů upravujících výkon veřejné správy, v nichž jsou stanoveny povinnosti, jejichž porušení se trestá. Ty přestupky, u nichž tento postup není možný, jsou předmětem nyní projednávaného vládního návrhu zákona o některých přestupcích. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče.
Dále postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Děkuji, pane předsedající. Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich představuje obecnou úpravu podmínek odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob za přestupek. V návrhu zákona je rovněž upraveno řízení před správními orgány, v němž budou přestupky projednávány. Základem správněprávní odpovědnosti se má stát jednotný pojem přestupek, který nahradí pojem správní delikt. V souladu se stávajícím stavem bude fyzická osoba odpovídat za přestupek na základě zavinění, právnická a podnikající fyzická osoba pak bez ohledu na zavinění s možností se odpovědnosti zprostit. Cílem návrhu zákona je odstranit nedostatky současné úpravy a zajistit jasné a předvídatelné uplatňování odpovědnosti za přestupek ze strany správních orgánů. Toho má být dosaženo především tím, že podmínky odpovědnosti za přestupky a dosavadní jiné správní delikty budou sjednoceny do jednoho zákona. V současnosti totiž chybí obecná úprava podmínek odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Tento stav je dlouhodobě kritizován. Návrh zákona dále upravuje zvláštní sankční řízení před správním orgánem založené na podpůrném použití správního řádu, který je moderním profesním předpisem. Nová úprava povede k zefektivnění řízení o přestupku a zároveň zakotví procesní záruky pro obviněného z přestupku odpovídající závazkům plynoucím z Úmluvy o ochraně dětských práv a základních svobod, jak to požaduje rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Ke zvýšení kvality vedení řízení o přestupku přispěje též zavedení zvýšení kvalifikačních požadavků na oprávněné úřední osoby v řízení o přestupcích. Oprávněná úřední osoba bude muset mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Dále je vymezená skupina úředních osob, u kterých se pro jejich věk a zkušenosti s projednáváním přestupků nebude vyžadovat splnění zmíněných kvalifikačních požadavků. Návrh zákona dále obsahuje novou úpravu promlčecí doby, jejímž uplynutím odpovědnost za přestupek zaniká. Podle návrhu bude délka promlčecí doby 1 nebo 3 roky, podle závažnosti přestupku. Je upravena možnost přerušení promlčecí doby. V takovém případě je pak stanovena maximální délka promlčecí doby na 3 roky, u závažnějších přestupků na 5 let. Zavedení institutu přerušení promlčecí doby reaguje na problémy současné úpravy, kdy po uplynutí jednoroční doby od spáchání přestupku již nelze přestupek projednat, přičemž v řadě případů je tato doba nedostatečná pro potrestání pachatele. Návrh zákona počítá s vytvářením pravidelného přehledu přestupků, který pomůže vytvořit obraz o správním trestání na jednotlivých úsecích veřejné správy. Přehled přestupků bude obsahovat údaje vztahující se vždy k jednotlivým skutkovým podstatám přestupků, které byly spáchány v daném kalendářním roce. Tyto údaje budou moci posloužit nejen při kontrole kvality výkonu přestupkové agendy, ale budou i podkladem pro změny právní úpravy. Přehled přestupků bude v rámci své působnosti zpracovávat vždy příslušný ústřední správní úřad. Za tím účelem mu budou příslušné správní orgány včetně obecních a krajských úřadů povinny zasílat potřebné údaje. Přehled přestupků by tak na daném úseku veřejné správy mohl vést k vytvoření koncepce trestní politiky v oblasti správního trestání. Návrh zákona obsahuje i řadu dalších dílčích novinek, které zohledňují moderní trendy v oblasti správního trestání. Obviněný v takovém případě prohlásí, že přestupek spáchal, nahradí poškozenému škodu spáchanou přestupkem a složí na účet správního orgánu částku určenou na veřejně prospěšné účely. Jedním z účelů tohoto správního trestu je informovat veřejnost o nekalých obchodních praktikách právnických nebo podnikajících fyzických osob. Vzhledem k tomu, že dobrá pověst je pro tyto osoby značnou hodnotou, lze předpokládat, že hrozba tímto trestem na ně bude mít odstrašující účinek.
A já prostě se musím přidat. Nezneužili jsme je, ani když jsme na to měli doopravdy chuť trošku to použít. Poslední rok, řekněme, půl druhého, možná necelé dva roky, je to tady na denním pořádku, to skutečně nebývalo, že se řádně přihlásí dva, tři, pět, deset, patnáct, dvacet poslanců a poslankyň do rozpravy a běží takzvané faktické připomínky vesměs i s takzvanými přednostními právy. A ta probíhá několik hodin. Já bych chtěl požádat, abychom... My ho máme docela dobrý. Léty vyvinutý, léty vyzkoušený. Takže znovu. Možná budeme mít několik volných dnů o svátcích. Vedle toho, že se budeme věnovat rodinám, koníčkům a lízání si ran z toho celého hektického roku, přemýšlejme také nad tím, že bychom si společně mohli vycházet více vstříc. Být k sobě slušnější a ohleduplnější. A hlavně jsme tady zákonodárci, kteří by měli zákon respektovat.
Jako předsedající mohu dodat jedině amen.
Těžko amen, když se hlásím. Ale myslím si, že bychom mohli dospět k dohodě s panem předsedou Sklenákem. My tu prosbu budeme brát velmi vážně. A vy prosím berte velmi vážně naši prosbu, ať vaši ministři chodí do Poslanecké sněmovny se svými návrhy mnohem více připraveni.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme nyní tedy u prvního čtení novely zákona o základních registrech. Věřím, že přijde na výbor, až bude garanční, kde k tomuto zákonu, k této novele se budeme vyjadřovat. Tak jak byla, pane ministře, vaše úvodní slova, tak jsem si z toho vyposlechla, že se vychází v rámci této novely z takových praktických zkušeností, a proto v této novele se to odráží. A já mám právě také jednu praktickou zkušenost. Určitě podáme pozměňovací návrh. Protože to souvisí se záchrannou zdravotnickou službou. Jenom krátce řeknu, v jakém slova smyslu. To, co se nyní zavádí v této novele zákona o základních registrech, většinou dopadá do veřejných registrů, do orgánů veřejné moci, a ty si mohou vždy v rámci příslušné agendy zjistit v registru obyvatel identitu člověka, o kterém potřebují znát základní údaje. Vzpomínám si, v rámci zákona o občanských průkazech zde také jeden kolega, lékař, vystupoval o tom, jak je důležité znát rodné číslo občana. Řeknu vám, v rámci připomínkového řízení bylo celkem 106 zásadních připomínek.
Oč vlastně běží v té motivační složce? Tak to není. Já ani nevím, oč tu běží. Ale ve skutečnosti to bude jinak. To je rozhodování pro Poslaneckou sněmovnu. Bude tento dopad i v příštích letech? Myslím, že to tak nebude. Nemůžeme tvrdit něco jiného, když projednáváme elektronickou evidenci tržeb, a nemůžeme tvrdit něco jiného, když se nám to hodí, pokud chceme zrušit motivační složku pro obce. Státní rozpočet se schvaloval až odpoledne, takže mohl být přítomen. Nevyužil toho. Proto takový návrh nemůžu podpořit a určitě jej nepodpoří ani Občanská demokratická strana.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych podpořil, a to maximálně, to, co tady teď zaznělo.
Teď jenom pár technických záležitostí.
Jenom stručná odpověď, pane ministře, ve vší úctě k vašim prioritám. Vy jako vládní většina opozici nezařazujete již dva roky celou řadu zákonů. My přitom máme stejnou zákonodárnou iniciativu jako vláda. Kdo se chová více, nebo méně mravně? Stačí ho jenom v pátek předložit jménem vlády České republiky.
Tak. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já v tom roce 2004, pane ministře, jako lidovec jsem spolu se sociálními demokraty pro tuto úpravu jednacího řádu hlasoval, společně s vámi. A velmi dobře jsem věděl, proč to dělám.
Jenom informace pro členy organizačního výboru - ve 14.05 začne jeho jednání.
Dále je to zefektivnění kontrolního mechanismu. Předpokladem ke zlepšení tohoto mechanismu a ke zpětnému zvýšení vymahatelnosti příslušných povinností je zlepšení kvality a validity výstupních informací vedených registrem oznámení. Cílem je dosažení stavu, který umožní systému tvorbu jednoduchých základních statistických sestav, například informace o tom, zdali veřejný funkcionář skutečně oznámení podle zákona podal nebo podal včas a zdali jsou tato oznámení vůbec v elektronické podobě vedena. Nově dochází k rozdělení osob povinných k podání oznámení o střetu zájmů do dvou skupin, ke kterým je přiřazena odlišná míra přístupnosti k datům plynoucím z jimi podaných oznámení. Ovšem zde poněkud komfortnějším způsobem. Další oblastí je zpřísnění sankcí za porušení povinností stanovených zákonem. Požadavek na rozšíření omezení při přechodu z veřejné sféry do soukromé pramení především z mezinárodních závazků České republiky v rámci Rady Evropy a konkrétně také z doporučení skupiny států proti korupci GRECO. Chtěl bych vás požádat o to, abyste zákon podpořili a propustili do dalšího projednání ve výborech a do dalších čtení.
Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Vlastimila Vozku, aby se ujal slova. Já děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa.
Vždyť každý předkládá daňové přiznání, existují veřejně přístupné registry jak nemovitostí, aut, letounů, lodí, ale vždy se jedná o to, zda je zákon v praxi realizovatelný. Návrh zákona přináší pozitivní změny, o kterých tady hovořil pan ministr. Zahrnuje definici střetu zájmů, zavádí odevzdání oznámení o majetku při nástupu do veřejné funkce, zavádí elektronický centrální registr, který má zjednodušit přístup k datům a zlepšit kontrolu veřejnosti. Tento registr bude mít nově na starosti Ministerstvo spravedlnosti. Pozitivem je i rozšíření působnosti zákona. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud chceme účinně bojovat proti korupčnímu chování, pak je potřeba nastavit spíše automatické mechanismy, které zavčas upozorní na možný nesoulad zdaněných příjmů s pořízeným majetkem. V našem trestním řádu schází účinná lítost pro osoby, které korupci bezprostředně nahlásí a nebudou soudně potrestány. Účinným řešením často používaným v zahraničí jsou bezpečnostní prověrky veřejných funkcionářů či průběžná povinnost informovat o nabytí majetku. V návrhu zákona vidím jeden problém v tom, že jeden orgán, a to Ministerstvo spravedlnosti, povede registr a bude mít v gesci celou problematiku střetu zájmů, ale správní delikty budou i nadále projednávat v přenesené působnosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle trvalého pobytu veřejného funkcionáře.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec - pardon, s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.
Já bych s tím celkem i souhlasil, kdyby praxe, která v posledních jednáních Sněmovny zavládla, nebyla přesně opačná. A proto přenášíte tuto diskusi sem na plénum Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu poslanci Kučerovi za jeho faktickou poznámku.
Já bych chtěl říct něco, co možná už řekli moji předřečníci. Něco řeknu nově. A samozřejmě, a to je také podle mě velmi důležité a nevím, jestli to zaznělo, bude zrušeno spoustu administrativních povinností, které dneska mají obce, města či kraje. Uspoří se tím tedy spousta finančních prostředků.
My jsme jako Sněmovna schválili RUD pro kraje a pro obce to vzniklo v Senátu. Takže je to objektivní. Jsou to čísla, je to statistika. Takže ta motivace - tady je ta vaše motivace. No protože bylo společné zdanění manželů, přechodné zrušení povinnosti platit zálohy pro subjekty s maximálně pěti zaměstnanci, protikrizové opatření, mimořádné odpisy a sleva pracujícím důchodcům. Proto ta motivace je dneska pro drtivou většinu obcí nevýhodná. Takže o ničem je ta debata. A že samozřejmě tyhle propočty jsou k dispozici. Dneska je to na stole a myslím si, že ten návrh je lepší podpořit, protože podpoříme většinu obcí.
Mám ale před nimi, pane senátore, ještě posečkejte, protože je tady přednostní právo předsedy Kalouska a předsedy Stanjury. Čili pan kolega Kalousek s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Vaše Finanční správa pro ně vybírá daně, na které ony mají ze zákona nárok. To znamená, ony z daní nic nedostávají. A pokud jde o dotační titul, tak ten nedostávají od vás, zrovna tak jako ho nedostávaly od Kalouska. Ten jim buď určí, nebo neurčí Poslanecká sněmovna. Vy stále máte před očima tu soustavu krajských a místních národních výborů, kde nahoře soudruh generální tajemník rozděloval, kdo co dostane nebo nedostane, komu co ten vladař dá nebo nedá. A vy to přesně takhle vidíte. Praha dostane! Praha nic nedostane! Pro Prahu vy jako servis vybíráte daně, na které má ze zákona nárok. Aby ony nemohly svým svobodným rozhodnutím ovlivnit svůj příjem. Protože o tom smíte rozhodnout jenom vy, vladař, vysokoprevoschoditělstvo, oligarcha. My se musíme rozhodnout, jestli chceme, aby vláda a její členové byli servisem, anebo vladaři. My chceme, aby byla servisem, který spravuje zemi podle pravidel. Nikoliv vladařem, který vládne podle své libovůle. V tom je ten zásadní rozdíl.
Nyní pan poslanec Stanjura s přednostním právem. Pak se vrátíme k vystoupení zástupce Senátu a zpravodajů.
To je přece jasný rozpor. Slyšeli jste v jedné větě dvě čísla.
Prosím, pane poslanče, pokračujte.
Já bych chtěl, abyste zjednal pořádek. Aby na mě ministr nepokřikoval. To je všechno. A to jste, milí přátelé, odmítli. Já jsem to jednou říkal. My tu analýzu nemáme, věřím tomu číslu, které řekl pan ministr financí. Vůbec tomu nerozumím. Buď chcete pomoci obcím, nebo ne. Když jim chcete pomoci, měli jste i v Senátu například usnesení vašeho výboru pro veřejnou správu, pokud vím, docela konsenzuálně, který pomáhal všem obcím. Ne, vy a vaši kolegové jste si vybrali jenom některé obce! A skutečně měníte systém. To, co schválíte případně dneska, nebo to, na čem budete pracovat příští rok? Tak co tam budeme řešit?